Kde jsou nějaká stanoviska?
Nyní je připraven pan poslanec Milan Brázdil.
Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je potřeba, aby se kolegové seznámili s jednacím řádem. Domnívám se, že návrh, který zde byl předložen panem kolegou, je čistě obstrukční. Samozřejmě vy se snažíte akorát nás vyprovokovat k vystoupení, abyste nemuseli sami moc vymýšlet, o čem budete mluvit. Odůvodňuji svůj procedurální návrh, paní předsedkyně, a jestli k tomu chcete...
Registruji alternativní návrh, abychom tedy přerušili pouze na dvě minuty. Není tomu tak, paní předsedkyně, já se omlouvám. Není tady za prvé klid v sále a za druhé máme pouze přednášení protinávrhu. Nyní zazněl procedurální návrh, který já musím dát hlasovat. Zrekapituluji. To on učinil a vy samozřejmě máte veškeré právo dát tu námitku, ale posléze. Odhlášení všech samozřejmě, odhlašuji všechny, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Jaká je hodnota léčivých přípravků, které tímto způsobem byly vyvedeny ze systému a jejich další osud? Jaké kroky budou učiněny vůči subjektům, které se dopustily tohoto jednání? Děkuji za pozornost.
Byly vyčerpány všechny přihlášky k programu. Je zde žádost o odhlášení? Měl zde dva. První byl... Začneme tedy protinávrhem pana poslance Nachera. Zahajuji hlasování. A nyní tedy můžeme přistoupit k návrhu pana předsedy Výborného. Jsme u ochrany zaměstnanců, před blokem prvních čtení, po celý jednací týden. Táži se, kdo je pro? Stejně budeme hlasovat u druhého návrhu pana poslance Výborného. Jedná se o elektronickou komunikaci. Opět stejně jako předtím, to znamená návrh před blokem prvních čtení, po celý jednací týden. A můžeme přistoupit tedy k hlasování návrhu pana poslance Výborného - elektronická komunikace před blokem prvních čtení, po celý jednací týden. Zahajuji hlasování. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kamala Farhana - nejasnosti při zajišťování léků do České republiky ministrem zdravotnictví, a opět nejdříve hlasujeme, jestli zařadíme jako nový bod. Dalším návrhem byl návrh pana poslance Vondráčka - ohrožení svobody slova v České republice. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh pana poslance Patrika Nachera... Pardon, ten už jsme hlasovali. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti?
Chtěla jsem jenom říct: neprojednáváme zákon o střetu zájmů. Tak nevím o tom, že kolega Michálek by byl vláda a že by takovýto přílepek se dal považovat za řádný legislativní proces.
Děkuji za slovo, paní předsedající. No, ono se mi špatně reaguje na pana poslance Michálka, prostřednictvím paní předsedající, když zbaběle utekl, takže koukám do prázdné lavice a ráda bych ho tady měla. Když už se o něčem máme bavit, tak bych ráda slyšela i jeho zpětnou reakci. Pan poslanec Michálek, když se na něj kouknu, na jeho CV, když se kouknu na to, co v životě dokázal, tak tam vidím velkou nulu. To, že vystudoval - to jsme vystudovali všichni, ale není tam nic. Opravdu bych strašně ráda, kdyby pan poslanec Michálek našel v sobě odvahu a zůstal tady sedět, když tady vždycky něco takhle vyštěkne.
Skutečně jsou tam nedostatky, je to nedomyšlené a je to potenciálně velmi nebezpečné.
Já vám připomenu, kdy vy jste mně tady v minulém volebním období řekli, že nebudete hlasovat pro přílepek, i když byste s tím teoreticky souhlasili, a to byla novela živnostenského zákona, která řešila tematiku průvodců. To jsou ti deštníkáři, to řešíme hlavně my v Praze. Také se to týkalo živnostenského zákoníku. V tomto případě jsou to dva úplně odlišné zákony.
Prosím.
Když už nás tady vyzývá ke kultivované diskusi, k zacházení s opozicí, tak bych poprosil, aby nepoužívala hned na začátku, a reaguji na první část jejího vystoupení, typický komunikační faul.
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová. Připraví se pan poslanec Radek Vondráček.
Původně jsem tedy chtěla reagovat ještě na nepřítomného pana poslance Michálka, ale pan poslanec Berki byl poslední, takže se vyjádřím k němu. Já jsem reagovala na obsah jeho vystoupení. Vy jste neslyšel, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, jak tady vyzýval, že zneužívá ministerstva, že si z toho udělal - já nevím - nějakou dojnou krávu nebo co to tady bylo řečeno? Vždyť on to tady řekl - já jsem pouze reagovala na to, že napadá někoho, za kterým aspoň něco je, kdežto za ním není vůbec nic. Ano, jsou dvě ministerstva navíc a všichni Piráti po všech ministerstvech.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Adamec. Tak já vás odmazávám, ale jste přihlášen. Také ji nevidím, takže odmazávám. Pan poslanec Havránek?
Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. No, já myslím, že vidíme, že v takové atmosféře se moc jednat nedá. Ta debata by byla dávno za námi a dávno by ten zákon byl odhlasován, kdyby tady nebylo opět přílepku, nestandardně načteného, neprojednaného v ústavně-právním výboru, namířeného proti jednomu člověku, protože ten druhý člověk je tím prvním posedlý. To nakonec tady vidíme roky. My nechceme v této atmosféře jednat. Takže jste asi pochopili z mého úvodu, že si beru pauzu na jednání klubu hnutí ANO do 14 hodin.
Děkuji za spolupráci a přeji hezký zbytek dne.
Tento návrh nebyl přijat. Zahájila jsem hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat. Tímto jsme se vypořádali s hlasovatelnými procedurálními návrhy a nyní přichází... Pan poslanec samozřejmě. Dobře, pro záznam. A nyní je prostor pro paní předsedkyni, v dalším kroku může vznést svou námitku. Já zase zagonguji.
Jednací řád hovoří jasně. A to bylo to, co se tady stalo. Samozřejmě, vy máte právo dát svoji námitku proti postupu předsedajícího, naprosto legitimní. Sněmovna je suverén, rozhodne o této vaší námitce.
Děkuji, ale nyní opravdu musíme přistoupit k hlasování. Námitka přijata nebyla. Tímto jsme se vypořádali se všemi procedurálními návrhy nyní, nevnímám už žádné přihlášky s přednostním právem a můžeme se vrátit do rozpravy. A otáži se pana ministra, hlásí se s faktickou, nebo s přednostním?
Nebojte se, vystoupím, neuteču vám.
Děkuji a nyní je prostor k reakci na průběh rozpravy pro paní poslankyni Ožanovou, ale já ještě jednou poprosím o opuštění sálu těmi, kteří chtějí diskutovat jinde než u mikrofonu.
Mluvil absolutně o jiném zákonu a on říká, že my obstruujeme, když sám dává věci z jiného zákona do tohoto. Ale co je podstatně důležité, pomůžu panu ministru Šalomounovi. Ať se podívá na stanovisko vlády k tisku 110, mimochodem, ve své řeči ho dneska budu citovat, jaké výhrady měla vláda k původně předloženému návrhu, který byl skoro shodný s tím, co teď pan Michálek dává do tohoto tisku. Prosím vás, vůbec si to nepřečetl. Jsou tam věci, kdy se namítá také to, že to bude stát nějaké peníze, protože se budou muset přijmout zaměstnanci, kdy tam z legislativního hlediska jsou nedostatky. Místo toho, aby se to projednalo v zákoně, dal to jako pozměňovací návrh, a nestihly se tam udělat ty úpravy.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Teď panu poslanci Berkimu, prostřednictvím paní předsedající, ukážu, jak má ta kultura vypadat. Já se vám omlouvám, spletla jsem se - nebyl jste to vy, byl to pan poslanec Šimon Heller, který prohlásil: "Asi nemá smysl zmiňovat, že paní Balaštíková v těchto demokratických volbách zvolena nebyla a nastoupila jako náhradnice." Takže to je ta demokratická kultura, kterou říkáte vy. Já se vám snažím ukázat tu lepší stránku.
Děkuji za slovo. Vy víte, že já jsem byla ta, která jsem tady kritizovala při nedůvěře vládě otevření rozpravy. Tady máte typický příklad a vidíte, že je to na předsedajícím, kdy rozpravu otevře. Zároveň jsem přesvědčena o tom, že i váš postup, když tady pan Brázdil řekl procedurální návrh - ano, může být protinávrh, ale nemůže sem někdo k mikrofonu přijít a hovořit tady několik minut a teprve pak ten procedurální návrh říct.
Se zájmem jsem si přečetla, že ta komentovaná ustanovení byla v průběhu vývoje legislativního textu jednacího řádu Poslanecké sněmovny několikrát novelizována a snahou některých těch novelizací, které nebyly úspěšné, bylo omezit nenadálé a nevysvětlené pozměňovací návrhy podávané právě ve druhém čtení. Dívala jsem se na některé z nich, to byla taková docela zvláštní doba, kdy se právě tříbil i ten legislativní proces. Výsledky novelizací se k tomu ovšem přiblížily jen částečně. Ta textová část ale byla z novelizace vyškrtnuta, to byl sněmovní tisk číslo 26 z roku 2013, čili vidíte, že to bylo ještě v době, kdy tady vůbec hnutí ANO nebylo v politice nebo minimálně nebylo v Poslanecké sněmovně zastoupené. Jeden mechanismus si dovolím tedy potom navrhnout. "Pro srozumitelnost druhého čtení by jistě bylo výhodné," píše Parlamentní institut, "kdyby byly pozměňovací návrhy předkládány s určitou logikou, samozřejmě v časovém předstihu vzhledem k pořadí novelizovaných ustanovení v zákoně a podobně." Já jsem ten dotaz totiž položila Parlamentnímu institutu poté, co jsem prostudovala jednací řád. Říkala jsem si, opakování matka moudrosti, podívala jsem si do komentáře Silová a kolektiv k jednacímu řádu a nenašla jsem to tam. Takže mně jenom potvrdil Parlamentní institut, že to tam nemůžu najít, protože se tím náš jednací řád nezabývá. Vychází se tedy z toho, že mně se líbilo, že použil i tu terminologii, tady to vám přečtu, že "pozměňovací návrhy se tedy můžou předkládat bez ladu a skladu", v uvozovkách tedy. To znamená, spíše se spoléhá na logiku toho předkládání, na rozumné poslance, na uspořádání jednotlivých čtení v určité stanovené souslednosti. To je ten třetí, který bychom mohli v garančním výboru, který zasedal v lednu, využít, ale nevyužili jsme ho i s ohledem na přítomnost a nepřítomnost jednotlivých členů kontrolního výboru. Novela přináší, jak bylo již řečeno, zásadní - píše úřad - rozšíření agendy a v současné době na to úřad absolutně není připravený. Není připravený - a to je asi dobré si říci - ani odborně, ani personálně, ani materiálně, ani finančně, ani organizačně. Další, tedy to vynechám, ty legislativně technické připomínky, půjdeme na obsah. Při stávajícím personálním obsazení opět není možné, aby tuto agendu úřad vykonával a aby efektivně prováděl kontrolu. A asi bychom si tím moc nepomohli, když ten úřad, který má kontrolovat, se na to nejenom necítí, ale on na to není vybavený a v současné době není možné, abychom mu tuto kompetenci - nebo není rozumně možné - svěřili. A není ani zřejmé, na který ústřední správní úřad se bude možné obrátit se žádostí o stanovisko k uvažovaným opatřením. Nemyslím si, že jsou vyčerpávající, nemyslím si, že jsou dostatečné - mě, jak říkám, nepřesvědčily. Nebudu ho celý číst, abych nebyla podezřívána z obstrukce. Porovnávala jsem si ta ustanovení, myslím si, že rozhodně bychom se nad tím zamyslet měli. Je to bez připomínkového řízení. Možná že tady došlo k nepochopení té textace, ale ona je opravdu dost komplikovaná - nevím, kdo to psal panu poslanci Michálkovi, a pokud si to psal sám, tak to docela oceňuji, že se do toho pustil, protože je to napsáno způsobem, který už vyžaduje dostatečnou rutinu, a přinejmenším ten úřad to vede k nejasnému pochopení. A on říkal: Ne, nevěděl. Je vidět, že to nebylo předjednané, že to byl opravdu překvapivý návrh i pro samotné koaliční poslance.
Naproti tomu mohou dopadat například na dětské časopisy, odborné technické časopisy nebo čistě hudební kanály." Smysl předmětného pravidla není primárně sankční. Současně je pravidlo konstruováno tak, aby umožňovalo splnění povinnosti snadno ověřit vůči evidenci. V případě předloženého návrhu zákona je shodné pravidlo možno zavést, ale je třeba si uvědomit, že sankce dopadne i na osoby, které nic neporušily, konkrétně například na minoritní společníky obchodní korporace, která je společníkem zkoumané právnické osoby, pokud bude jejím skutečným majitelem a dotčeným veřejným funkcionářem většinový společník obchodní korporace. Tito společníci současně nemají jakýkoli nástroj, jak sankci předejít." Bod 12 zmíněného stanoviska vlády: "V důvodové zprávě je mimo jiné uvedeno, že se u předloženého návrhu zákona nepředpokládají dopady na státní rozpočet." Tady se domnívám, že by bylo vhodné, aby byl pan ministr financí, protože to je zajímavá kapitola. Nicméně zjevně bude zájem to do tohoto zákona dát. Bod 13 zmíněného stanoviska vlády - nebojte, je to bod poslední, který budu citovat. Z toho důvodu není vhodné vázat výši správního trestu jednoho subjektu na hodnotu aktiv subjektu odlišného. Podle názoru vlády není navíc ani zřejmé, k jakému okamžiku bude hodnota aktiv zjišťována a zda má příslušný správní orgán dostatečné nástroje, jak takovou hodnotu zjistit." Domnívám se, že to snad nikdo nebude považovat za obstrukční materiál opozice, citovala jsem pouze stanovisko vlády. Já bych to řekla tak: Protože šoupnem to sem nebo šoupnem to tam, je nám to jedno, jenom ať uděláme zářez na pažbě. Absolutně iracionální jednání kolegy za účelem honu na čarodějnice zastírá zdravý úsudek a rozum. Zákony této země se mají dělat tak, aby řešily problematiku komplexně, a ne s ohledem pouze na jednu osobu. Takže bacha na dezinformátory v periodickém tisku, ale internetový tisk můžou vlastnit všichni politici - takže kolegové, můžeme začít. Už se chýlím ke konci.
Takže ten návrh, který byl předložen, tam proběhla konzultace s Ministerstvem vnitra. Viděli to chvíli, opravili si tam nějaké věci, takže v tomto ohledu je část těch připomínek, které jsme považovali za důvodné, vypořádána.
A já tu rozpravu právě nyní otevírám, protože pan zpravodaj může, pokud má zájem, v otevřené rozpravě vystoupit, pokud chcete. Vnímám - takže pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem a poté řádně přihlášení.
Chtěl jsem vás poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem d, který zpřísňuje pravidla proti střetu zájmů. Za prvé, slíbili jsme to ve volbách občanům, že zlepšíme pojistky proti střetu zájmů, a ti nám dali mandát, abychom to udělali. Za druhé, lidé potřebují obnovit důvěru, že politici chodí do politiky něco zlepšit, a ne si tam přihrávat zakázky, dotace a nahrabat si. A za třetí, když už nějaké principy v zákoně máme, v tomto případě v zákoně o střetu zájmů, tedy že politik nemá současně vládnout a současně inkasovat peníze z těchto veřejných zdrojů a že nemá vlastnit média, tak se musíme starat o to, aby byl tento zákon vymahatelný. Podstata mého pozměňovacího návrhu spočívá ve dvou změnách. Za prvé, už se nebude posuzovat to, jestli je určitá společnost, prostřednictvím které jsou vypláceny dotace například, ovládána veřejným funkcionářem, ale bude se používat pojem skutečného majitele, což je pojem, který používá legislativa proti praní špinavých peněz, který používají banky a který nejde jednoduše obcházet. Za druhé, úřad bude moci v případech, kdy dochází k porušování ustanovení zákona, nařídit rozhodnutím učinit majetkové kroky, které povedou k nápravě. Proti mému návrhu byly vzneseny dvě námitky. Domnívám se, že toto označení je i tady v Poslanecké sněmovně i ve veřejném prostoru leckdy nadužíváno. Ten můj návrh není přílepek z toho jednoduchého důvodu, že má úzký vztah k projednávanému zákonu, neboť rozšiřuje působnost. Druhá námitka směřuje k tomu, že ten zákon snad má být proti jednomu člověku. Určitě to tak není, ten zákon má chránit naši demokracii do budoucna, tak jak o tom mluvil Ústavní soud ve svém nálezu. Svědčí o tom i to, že ten zákon projednáváme bez ohledu na to, zda ten či onen bude nebo nebude poslancem. Projednáváme ho proto, že principy v něm považujeme za správné. Není tomu tak, že by ten zákon byl proti jednomu člověkovi, spíše je tedy jeden člověk proti tomuto zákonu. Všechny ty připomínky byly vypořádány a zákon můžeme v této podobě schválit, aniž bychom se museli bát, že vznikne nějaký zásadní problém. To znamená, že zde v Poslanecké sněmovně už leží téměř dva roky bez toho, aniž by se o něm hlasovalo. Tak bych chtěl poprosit, jestli bychom mohli být vstřícní, dále neprodlužovat projednávání tohoto návrhu a dnes o něm hlasováním rozhodnout.
Děkuji a konstatuji, že řeč vyvolala tři faktické poznámky. Jako první se hlásí pan poslanec Radek Vondráček, poté s faktickou paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Nicméně tohle překračuje všechno. A já tedy doufám, že takto budeme dále postupovat.
A zároveň bych poprosila... Ano, paní poslankyni Zuzanu Ožanovou, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová - faktické, s reakcí na průběh rozpravy.
Já to nebudu říkat jinak, lhal.
Hlasujeme o zařazení bodu. Další návrh je od pana poslance Martina Kolovratníka - Nejistý rozpočet Ministerstva dopravy a ohrožení výstavby. Zahajuji hlasování. Pan poslanec Hubert Lang navrhl bod Reorganizace Policie České republiky, migrační krize. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Další návrh je od paní poslankyně Margity Balaštíkové, bod nazvala Ceny potravin a hlasujeme o tom, jestli bude zařazen jako nový bod. Zahajuji hlasování. Dále hlasujeme o návrhu paní poslankyně Jany Hanzlíkové, bod nazvala Ohrožení sociálních služeb s nadregionální působností. Zahajuji hlasování. Pan poslanec Robert Stržínek navrhuje bod Vysvětlení plánované změny daně z nemovitostí. Hlasujeme o tom, jestli bude zařazen jako nový bod. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? A jako poslední bod je návrh pana Lubomíra Wenzla, bod nazval Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci týkající se léků v hodnotě 66 milionů korun dodaných do českých lékáren, ale nevydaných pacientům. Zahajuji hlasování. Zamítnuto.
Krásné dopoledne. Děkuji, že už jsou přítomni. A nyní se otáži pana navrhovatele, má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Děkuji.